Já tomu nerozumím. A rád bych se zeptal kolegů z opozice, jak to tedy ve skutečnosti s těmi biopalivy je. Topolánkova vláda schválila tento program. A ministrem financí tam byl Miroslav Kalousek. Ten program založila Topolánkova vláda. Úprava ve spotřební dani, která stále platí, byla schválena za Topolánkovy a Nečasovy vlády. A stále platí. Tam nebylo žádné časové určení, že má skončit po pěti letech. Vy jste to prosadili, když jste byli ve vládě, bez časového omezení. Tak proč vám teď najednou vadí? Váš vlastní program, který jste zavedli! Ale já se ptám, proč vám to pět let nevadilo a teď najednou vám to vadí. A já vám řeknu proč. To, že realizuje svůj program. V téhle zemi se vedl intenzivní politický boj. I sociální demokracie se na něm podílela, když jsme byli v opozici. Jsem přesvědčený o tom, že máme odpovědnost jako vládní koalice. Máme velkou odpovědnost před občany země, abychom tu většinu 111 hlasů použili ve prospěch občanů, použili ve prospěch České republiky a napravili věci, které tady byly zanedbané. Naprostá ostuda. Nejhorší výsledky: rok 2013 - Česká republika. Zanedbaná věc - přípravy vůbec na čerpání evropských fondů. Všechno jsme museli za ten rok dohnat. My jsme země, která byla poslední z hlediska neschválených operačních programů. Teď už jich máme šest. A situace se zlepšuje. Byla to vaše pravicová vláda, kde byl ministrem dopravy pan Bárta. Říkají: To byl ten ministr Bárta, který zastavil nejenom výstavbu, ale také zastavil přípravu. A podívejte se dneska na to, jak vypadá příprava silnic a dálnic kvůli vašemu ministru dopravy Bártovi, se kterým jste byli ve vládě a kterému jste umožnili řádit na Ministerstvu dopravy. I tady se snažíme dohnat obrovské zpoždění a zanedbání, které tady bylo. Jsou věci, na kterých jsme se dohodli i tady ve Sněmovně. Myslím, že i pravicová opozice si uvědomila, že nese odpovědnost za to, že tady Česká republika neměla zákon o státní službě. A jsem rád, že jsme se před rokem dohodli a ten zákon v České republice už konečně platí. Chápal bych, kdybyste vládu kritizovali za to, že vláda škodí ekonomice. Byli jsme v recesi. Několik let jsme byli v recesi za pravicové vlády. Ale my v recesi nejsme. Za 1. čtvrtletí naše ekonomika rostla velmi rychle. Zařadili jsme se mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v Evropě. V dubnu klesla nezaměstnanost o půl procentního bodu meziměsíčně. To znamená, ekonomika zrychlila, nezaměstnanost klesá, čerpání evropských peněz se zrychlilo, stát zrychlil investice v 1. čtvrtletí letošního roku. A myslím si, že se situace ve společnosti ze sociálního hlediska výrazně zklidnila. Nejsou tady demonstrace. My vedeme sociální dialog. Snažíme se bavit se zaměstnavateli. Bavíme se s odbory. Hledáme rozumné řešení. Přivádíme nové investory. V loňském roce se dařilo. Přichází investoři z Koreje. Přichází investoři z Číny. Máme tady ve Sněmovně před hlasováním zákon, který bude zveřejňovat platby v systému a smlouvy v systému zdravotního pojištění. To tady roky nebylo. A když se podíváte na to, jak jednotlivá ministerstva postupují, dneska už všechna zveřejňují smlouvy minimálně nad 50 tisíc. Přicházíme s konkrétními návrhy na omezení daňových úniků. A je otázka, jestli náhodou nevadí tohle, že je tady na stole zákon o prokazování původu majetku, který vláda už poslala do Poslanecké sněmovny, jestli náhodou nevadí to, že na příštím zasedání vlády budeme schvalovat zákon o elektronické evidenci tržeb. Dvě opatření, která skutečně budou efektivní z hlediska omezení okrádání státu v oblasti neplacení daní. Tohle jsou konkrétní kroky, které děláme. Poslouchal jsem pozorně vystoupení pana předsedy Kalouska nebo vystoupení pana předsedy Černocha. Tam o tom nebylo jediné slovo. Jediné slovo o tom, jaká je alternativa k tomu, jak tady dnes funguje vláda České republiky. V této Poslanecké sněmovně podle mého přesvědčení žádná jiná rozumná alternativa není. Chtěl bych jasně říci, že vláda České republiky je připravena dál pracovat pro občany a vláda je dál připravena pracovat ve prospěch České republiky.
První je paní poslankyně Langšádlová, potom pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Komárek. Všichni po dvou minutách.
My víme, že to nejsou peníze, kde by koruna skončila na účtech Agrofertu. Jde o daňovou úlevu. Myslíte si, že by vaše výrobky šly na odbyt, kdyby tam nebyla daňová úleva? Tam to přece je schované. A tam je velmi jednoduché si spočítat, pokud bychom věděli, kolik bionafty prodáváte, kolik tedy vlastně fyzicky je podpora Poslanecké sněmovny a vlády v tomto ohledu.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Mám dvě poznámky. Pak se ale baví o tom, jak je možné, že v těch Lidovkách nic nenašel, a rozhovor končí: Ne, Babiš. Ne, dobrý, v pohodě. Doufám, že kluci jenom vědí, co dělaj jako. Asi nevědí, s kým mají tu čest, ale to je jedno. Tak to je první věc toho, jak neovlivňuje novináře, nikomu nevolá a mluví vždy pravdu. Druhá věc.
Děkuji za slovo. Kromě pana ministra zahraničních věcí, který je v Africe, tak tady byli na začátku všichni. Tak to patří ocenit. Takže já se teď zeptám a zeptám se pana ministra financí Babiše, protože jsem ho také poslouchala, když tady mluvil. Investiční pobídky Agrofertu. Mohu jmenovat. A toto jsem při projevu pana ministra financí slyšela jinak. Takže já se ho znovu ptám, kde je tedy pravda. Ovšem při tom vlastním hlasování toto neproběhlo. Takže to byl další dotaz.
Paní poslankyně, prosím, skončil vám čas k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Mával mi takhle nějakým papírem před očima, tak se podívejte, ale žádnou smlouvu mi neukázal. Pan ministr financí odmítl odpovědět. Tedy akce s ČEZ nebyla zdaleka jediná.
Tam spadl web a potom Česká televize to zapomněla vysílat, protože to byl samozřejmě skandál. Já jsem řekl tam to jméno. Bylo to z okolí vašeho oblíbence, vašeho guru, prvního, nebudu ho jmenovat. Já jsem to tady četl, paní kolegyně. Ano. To jsou evropské peníze, to není český rozpočet, do kterého já přispívám 700 nebo 800 milionů korun. On byl průkopník těch akcí Čepra, on jim říkal dejte tam peníze. Takže dotace by nikdy naše vláda neschvalovala, nic pro Agrofert. Tak si to, prosím vás, nastudujte, protože od momentu podání žádosti na dotaci uplyne někdy jeden až dva roky.
Ano. Mám tady firmy Precheza, Preol, Olma, Vodňanská drůbež, Penam, Lovochemie, Fatra. Mohu vám přečíst i částky, strop veřejné podpory v milionech korun, je to tady také uvedeno, nebudu tím teď zdržovat, ale na přání vám to poskytnu. A co je tu zajímavé?
Naše země v posledních letech nevzkvétá, ale chudne a chudnou naši lidé. Mně to tedy vadí - a koukám, že to ani předsedovi vlády ani předsedovi poslaneckého klubu sociální demokracie nevadí . Tak já počkám, až si to domluví.
Děkuju za pochopení.
Mně to tedy vadí a tyhle peníze by jim určitě pomohly. Je zbytečné vám tady říkat, jak tato chudoba devastuje lidi a vyvolává napětí v jejich životech a ve společnosti. Přemýšleli jste o tom během hlasování o biopalivech? Mezi tyto chudé patří i naši senioři. Víte, že víc než polovina z nich nedosáhne ani na průměrný důchod a na zbytné potřeby jim zůstává denně 71 korun? Jak se musejí odvolávat po správním řízení až k soudu, aby obhájili svůj příspěvek na péči, i když jejich postižení je víc než zřejmé. V této oblasti by každá koruna navíc pomohla desetinásobně. Nevadí vám, že jedna pětina dětí žije v chudobě? Že nemají na obědy ve školních družinách? Tam by se tyto peníze mohly využít také. Proč je v naší zemi pořád vyhlašována nějaká sbírka na vážně nemocné děti, které potřebují léčbu? A netýká se to jen dětí. Vznikají nadace na podporu léčby různých onemocnění. Tam by se tyto peníze mohly dát přece také! Kde to vlastně žijeme? A co rodiny s dětmi? Nežilo by se těm rodinám lépe, kdyby rodina byla lépe podporovaná a měla jistotu pro výchovu a vzdělání svých dětí? A v posledních letech díky předchozí vládě klesaly reálné mzdy hasičům a policistům. Už jsme to tady dneska slyšeli. Kdy to bude? Vy jste, pane ministře Babiši prostřednictvím paní předsedající, šel do voleb s heslem "My to zařídíme". Ano. Měl jste pravdu. Vy jste to opravdu zařídil. Řídíte stát jako firmu. Je tu kšeft, tak proč ho nevyužít. Co mi je do obyčejných lidí? Ať si žijí jak chtějí! Jak jste toto mohl dopustit? Máte snad na svém kontě málo peněz, že tam potřebujete ještě víc? Vyprávěl jste mi, jak dáváte do sociálních služeb desítky milionů. A já se ptala proč. Asociace krajů vám nyní musí vysvětlovat, na co ty peníze potřebuje! Už jste zapomněl, že jste navýšil, vy i ostatní ministři, peníze sociálním pracovníkům a pracovníkům v přímé péči? Jak musí být dennodenně obětaví, milí, empatičtí? Jak musejí těmto lidem nahrazovat rodiny? Plnit jejich přání, vést agendu s tím spojenou? A jak moc je náročná péče o člověka? A víte vy vůbec, že se taková pečovatelka, když se dožije relativního zdraví, důchodu a bude jednou potřebovat péči v takovém zařízení, že na ni ani nebude mít? Nemohlo by se těmto lidem přidat z těchto peněz také? O problémech ve zdravotnictví tu nebudu hovořit. Je jich mnoho. Jen si neodpustím poznámku, že kdyby byla doceněna práce zdravotních sester, tak by řada nemocnic nemusela uvažovat, jak zajistí provoz. Vážená paní ministryně a vážení ministři, vy jste zklamali. Podpořili jste společně obchod jednoho velkopodnikatele na úkor nás všech. Nepřesvědčujte mě, že musíme plnit příkazy z Bruselu. My všichni, jak tu sedíme, společně spravujeme tuto zem. Naši zem. A znovu opakuji: Máme tu řadu problémů a je potřeba pomoci našim lidem a ne jen některým jedincům. A vaše heslo Bude líp! doplňte o další slogan: Jen pro mé vyvolené. A teď se obracím k vám, pane premiére, a ptám se, za co jste to v uvozovkách vyhandloval, že vaši poslanci podpořili biopaliva. Vážený pane předsedo vlády, zklamal jste mě i vy, protože jste schválil kšeft s biopalivy. Přeberte si to se svým svědomím sám a vaše ministryně a ministři také. Vyslovuji vám nedůvěru a jsem zklamaná, že jste tak brzo po volbách najeli na stejnou kolej, která tu v minulých letech byla. Začínám si myslet, že je vám úplně jedno, jak občané žijí a na co se vydávají finanční prostředky nás všech. Vím, že vám projde hlasování o důvěře, ale uvědomte si, že není vše v pořádku a že tuhle zemi nespravujete dobře, a hlasování o biopalivech bylo toho důkazem. A na závěr vás, pane předsedo vlády, požádám, kdybyste náhodou chtěl si osvojit nápad pana předsedy Fialy, že byste měnil posty ministrů, tak pana ministra Babiše nedávejte na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože sociální problematice nerozumí a navíc, jak jsme se tu dneska dozvěděli, je tu omylem. A já vám všem ostatním děkuji za pozornost.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Lanka. Připraví se paní poslankyně Havlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To znamená, že to je přesně o tom, kdo kradl víc, která vláda byla horší, a zkrátka matláme se v minulosti místo toho, abychom řešili současnost a případně budoucnost. Já tady načnu z jednoho trošku jiného soudku, aspoň to trošku osvěžím. Chtěl bych otevřít jedno velice ožehavé téma, které podle mě s otázkou důvěry vládě úzce souvisí. Je to návrh Evropské komise na kvóty pro přijímání uprchlíků. Připomínám, že se hovoří dokonce o několika variantách. Objevila se dokonce i vyšší čísla. Já přitom znovu opakuji, že přijímat uprchlíky není řešením problému. To řešíme následky, nikoli příčinu. Loni získalo azyl více než 185 tisíc lidí z celkových 626 tisíc žadatelů. Každý týden pobřežní stráž ve Středozemním moři vytáhne z moře tisíce utečenců. Podle odhadů může dorazit letos jenom do Itálie až 200 tisíc nelegálních imigrantů. My tento problém považujeme za naprosto zásadní. Česká vláda se sice vyjádřila v tom smyslu, že kvóty nepodporuje. My si ale nejsme jisti tím, jestli takové stanovisko bude prosazovat odhodlaně i v rámci Evropské unie.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Když pan premiér dorazil...
Pokud vedete diskusi na jiné téma, než je otázka důvěry vládě, prosím v předsálí.
Ještě nikdy po roce 1989 se nestalo, aby většina přítomných poslanců vládní koalice hlasovala ve prospěch jedné firmy. Domnívám se, že minimálně v etické rovině jste porušili poslanecký slib, který jste zde po svém zvolení skládali. Vaše chování určitě není v zájmu této země a jejích občanů. Tak flagrantní ignorování střetu zájmů je snad unikátem ve všech zemích Evropské unie. Lhaní a manipulace s fakty rovněž nemá po roce 1989 obdoby. Stačí se podívat na kauzu biopaliva. Nejdříve je všechno v pořádku, něco sem předložíte, potom není, načež pan Babiš otočí a je pro zrušení podpory, což samozřejmě halasně vyhlašuje přes svůj potištěný papír do světa. Aby toho nebylo málo, poslanec Rais opíše pozměňovací návrh Kalouska, podá ho svým jménem - a příběh končí výsměchem občanům. ANO si za podpory většiny poslanců ČSSD a KDU zamítne vlastní, rozuměj opsaný, návrh a bezmocný Andrej respektuje rozhodnutí klubu ANO, ale sám má jiný názor, což zhmotní i svým hlasováním.